Nechceme, aby prostor na takovouto zásadní debatu se redukoval, protože důsledky toho poneseme příští roky. Takže já budu doufat, že nám pan premiér odpoví. Pan ministr financí argumentuje dopadem do veřejných financí. Ale že ho vůbec nezajímá a vůbec se nezabývá tím ani ten předkládaný materiál, jaké dopady má pokus ušetřit nějakých 20 miliard korun do domácností, do některých skupin sociálně nejslabších, do těch, kteří vlastním úsilím svou situaci již nezlepší. A to není jenom rétorika. Tady máme nějakých, jak už jsem říkala, dva a půl milionu důchodců, kteří tímto rozhodnutím budou postiženi. Ví někdo, jak to na tyto osoby, tyto rodiny dopadne? Já vás ujišťuji, že v celé řadě zemí západní Evropy podobně předkládané návrhy dokonce i v dnešní době jsou doprovázeny analýzou toho, jak tyto úspory dopadnou do života těchto lidí. Ptala jsem se pana ministra, jaká opatření jste už přijali, co jste pro to všechno udělali, že jako první návrh toho, abyste si sanovali deficit státního rozpočtu, saháte na peníze těm nejslabším a nejzranitelnějším. V té vaší koalici je dokonce jedna strana, která si říká KDU a která říká, že by chtěla být stranou sociální a že by chtěla ve vládě být dokonce stranou, která by byla i sociálně citlivá. Tak já se ptám, jak je tedy možné, že vás nezajímá, že se tady má ušetřit 20 miliard a my to máme ve zrychleném režimu schválit a nikdo netuší, co to s lidmi udělá? Na analýzu jste si nechali dát výjimku. Takže my se tady bavíme opravdu jako hypoteticky, co všechno, jaké to dopady může mít do těchto sociálních vrstev. Tyto návrhy podobných zákonů v západní Evropě jsou standardně doprovázeny právě analýzami dopadů. Tady prostě nejsou. Takže se logicky musím ptát, jestli tedy má vláda vůbec nějakou ambici se zabývat tím, jak to do života těchto lidí dopadne. A co dál? Já bych na vás apelovala, že pokud chcete souhlasit s tímto postupem, abyste si dobře zvážili, že jsou tisíce lidí, kterých se tyto zákony týkají. To není jenom text. Není to jenom cár papíru. To jsou věci, které skutečně dopadnou do života našich rodičů. Do života seniorů. Každá strana je stranou, která má určitý program, určité ideje, určitá přesvědčení. Ale žádná strana si nemůže myslet, že má pravdu celou a že ji má ve své kapse. Je možné, že se podaří sestavit politickou koalici, která vládne, ale ta koalice by si vždycky měla být vědoma toho, že se pohybuje v politickém prostředí, kde existují také jiné názory. A parlament je místo, kde je právě třeba ty jiné názory slyšet. A u zásadních zákonů, jako je tento, nalézt dohodu napříč politickým spektrem. Vás tady v koalici sedí 108 a vy všichni nesete a ponesete odpovědnost za to, co odhlasujete. Kolikrát jsme se už tady přesvědčovali o tom, že výbory jsou skutečně tou platformou, kde se mají příslušné zákony komunikovat. Mohli jste slyšet argumenty, mohli jste slyšet pochybnosti a měli jste možnost se s tím nějak vyrovnat svými argumenty a dokázat, že víte, co děláte, že máte analýzy, které řekněme potvrzují to, proč to navrhujete a co navrhujete. To znamená, připravíte tento zákon o možnost konání prvního čtení. Je to o tom, že bude pouze druhé a třetí čtení. To jsme slyšeli opravdu na každém rohu. Vám šlo o to, aspoň jste to říkali, aby v této zemi byla svoboda vyjadřovat se, mluvit, debatovat. Demokracie je diskuse. A parlament je výsostným místem této diskuse. Ale vás podle kroků, které činíte, tato diskuse nezajímá. Já vám chci jenom připomenout, co jste říkali voličům a za co jste dostali hlasy. Vy sami jste říkali, že chcete být ve své politice sociálně citliví. Ve svých programech máte starost o ty nejslabší. Dokonce i pravicové strany říkají, že se chtějí starat o ty nejslabší. A nejste ani ochotni to zdůvodnit. Nejste ochotni se ani zamyslet nad tím, co ti lidé budou dělat, jestli máte představu o tom, co je čeká.
Krásně jim to tam vždycky popíše, jak jim zvedl ten důchod a jak se hezky o ně postaral. Takže to není jenom ten graf. Ono toho je podstatně víc, co je mediálně takhle tlačeno těm důchodcům do hlavy. Opět mi nebylo odpovězeno. Mohli jsme se tomuto vyhnout. Kde je v tomto zákonu pamatováno na ty důchodce, kteří půjdou letos do důchodu? Pane ministře, nezlobte se na mě, já jsem ty ústavní nálezy četla. Doufám, že jste si dal tu práci taky jako já, protože jich je opravdu hodně a je to krásný čtení.
Nyní pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou. Následovat bude pan poslanec Jakob. Prosím, máte slovo. Připraví se pan poslanec Okamura. Prosím, máte slovo. Nyní pan předseda Okamura s faktickou poznámkou. Prosím, máte slovo.
Tím pádem se o mém návrhu bude hlasovat po ukončení obecné rozpravy. Dávám jménem SPD návrh na zrušení legislativní nouze, a tím pádem se o našem návrhu bude hlasovat po ukončení rozpravy. Tady je ten paradox, že vaše vláda sama způsobila svou nekompetentností a diletantstvím hospodářské škody. To je tedy nehorázné. Takže vy to způsobíte, a pak tady argumentujete vámi způsobenými hospodářskými škodami. No to je šílená situace! Takže to jsou výsledky vaší vlády. Vy jste způsobili hospodářské škody, a teď ještě tím samým argumentujete. Je to opravdu velmi nechutná situace!
Pane předsedo, jenom se chci ujistit. Dal jste návrh na zrušení...
Ano, je to v souladu s jednacím řádem Sněmovny. Pochopitelně...
Jenom jsem si chtěla ujasnit, co navrhujete. Děkuji vám. Prosím, paní poslankyně, máte slovo.
Já bych si dovolila, vaším prostřednictvím, reagovat na Honzu Skopečka, který tady hovoří o solidaritě. Tak bych jenom chtěla říct, že když tady hovoříte o té solidaritě, tak znovu říkám, že byste měli začít od sebe. Je normální, že s tímto návrhem přichází vláda, která má tolik ministrů, že se nevejdou do míst k tomu určených? Je to vláda, která má nejvíce politických náměstků a musela si změnit služební zákon. To je ta solidarita? Je to vláda, která má nejvíce poradců. Teď jsme se dozvěděli od ministra zdravotnictví, že má 30 poradců, ministr vnitra má 12 poradců. Je to vláda, která tady hovoří o solidaritě, která má nejvíce zmocněnců.
No a teď mě samozřejmě zajímá Japonsko, Česká republika. Míra populačního růstu může vzhledem k migračním tokům klesnout, stejně jako stoupnout. I když celková populace ve světě stále roste, může se v některých geografických oblastech, například v Evropě, zmenšovat. Strach, že by byl kvůli tomu národ chudší, je zbytečný. Mezi velikostí populace a HDP na obyvatele není žádná přímá úměra. Obavy z možného poklesu tempa hospodářského růstu či blahobytu ve stárnoucích společnostech nepramení ani tak z faktu, že přírůstek populace může být záporný, jako spíše z nepříznivě vyvíjejícího se poměru mezi ekonomicky aktivní a neaktivní populací. Země s nižší úrovní porodnosti musí počítat se slabším ekonomickým růstem. Protože je potřeba se na to podívat kompletně, ne že vy okradete lidi o důchody, legislativní nouze a šlus. To teda ne. S tím my nesouhlasíme. Takže mluvím od začátku k věci přesně v souladu s jednacím řádem. Takže země s nižší úrovní porodnosti musí počítat se slabším ekonomickým růstem. Ve většině evropských zemí dojde k poklesu počtu pracovně aktivních, a proto ke zpomalení hospodářského růstu. Dopad na HDP na hlavu však není jednoznačný. Celkový počet závislých je širší množina. A vedle té skupiny těch seniorů do toho patří mimochodem i děti do 14 let. A v demografii je závislost odvozená od ekonomické aktivity. Takže index závislosti představuje zatížení ekonomiky primárně vyplývajícího z možnosti či nemožnosti osob určitého věku podílet se na tvorbě produktu. Indexy závislosti vyjadřují věkové rozložení populace, nikoliv skutečnou ekonomickou závislost.
Nyní pan poslanec Mašek s faktickou poznámkou, poté pan poslanec Pražák. Děkuji, pane poslanče.
Dobré odpoledne. Ty stavy se nedoplní. Víte, co to udělalo u hasičů, u policistů? Prostě ta šance na naplněnost je nulová!
Děkuji. Nyní s faktickou vystoupí pan ministr Jurečka, poté pan poslanec Juchelka.
Děkuji, já si dovolím zareagovat na své předřečníky. Je to krok, který se odehrál, který výrazným způsobem posiluje tu sociální situaci především právě u žen, které statisticky měly výrazně nižší důchody. Ne, toto bylo dotaženo do konce. Prosím pěkně, nedávejte tady některé informace záměrně, které stavíte zase negativně vůči krokům této vlády.
Děkuji, pane ministře.
Vždyť přece relevantním výpočtem pro valorizace důchodů je index spotřebitelských cen. Ten se liší úplně jinak pro domácnosti, ale úplně jinak je počítán také pro starobní důchodce. A vy tady v tuto chvíli samozřejmě těmi různými čísly, ekonomickými věcmi se snažíte zmást občany České republiky. A já to tady uvedu na pravou míru. Jediné, co tady v tuto chvíli teď řešíme, je, že chce tato vláda po legitimním očekávání starobních důchodců změnit velmi problematicky novelu zákona o mimořádných valorizacích, a to na druhou velmi problematickým způsobem, a to legislativním stavem nouze. O tomto my se tady v tuto chvíli bavíme. Díky vládě, která v tuto chvíli navrhuje tuto skandální novelu zákona o mimořádných valorizacích, to kleslo na 760 korun.
Děkuji, pane poslanče. Nyní paní poslankyně Mračková Vildumetzová s faktickou poznámkou a připraví se pan ministr Jurečka.
Tak já bych, pane ministře, vám jenom chtěla říct, že došlo k nějakému snížení na podřízených úřadech, to znamená na okresní správě sociálního zabezpečení, na hygienických stanicích, na těch úřednických místech, která jsou nejblíže lidem. A pojďme se podívat, jak to dopadlo na ministerstvech. Tam došlo k navýšení o 85 míst, to je těch 85 politických náměstků nebo čeho. Ano, tak to je. Tak já vám ukážu, tady mám jasnou analýzu, jasnou tabulku. Takže vůbec s žádnou úsporou jste nepřišli, a především jste si navýšili svá místa, služební místa. O tom, o čem mluvil kolega, tak to je zase druhá skupina, policisté a hasiči, to nespadá do těchto služebních míst státních úředníků. To jsou samozřejmě služební místa jiná. Takže to, co tady říká, se v žádném případě nezakládá na pravdě. A znovu bych chtěla vyzvat, projednáváme tady potvrzení trvání stavu legislativní nouze. Já jsem tedy přesvědčená o tom, že jsme v bodě, a chtěla bych se znovu zeptat - kde je ministr pro legislativu? Kde je přítomen, když projednáváme tento bod?
Nyní s přednostním právem vystoupí pan ministr Jurečka, připraví se pan poslanec Novák.
Já bych si dovolil reagovat na pana kolegu Michálka, který tedy obhajoval nepřítomného pana ministra pro legislativu, pana ministra Šalomouna. A tady budu citovat pana ministra, který zde krátce vystoupil, tedy cituji: A je tady otázka, jestli tedy tu zákonnou valorizaci posoudit jako značnou hospodářskou škodu, či nikoliv. Pokoušel jsem se opravdu najít judikát na to, jestli šetření nějakých mandatorních výdajů státu je, nebo není tady touto škodou, se kterou se operuje v rámci toho stavu legislativní nouze - a pozor! - ale nic takhle explicitního jsem rozhodně nenašel.
Nicméně ještě taková drobná poznámka. Všimla jsem si, jak se tady pan premiér velmi dobře baví, opravdu úsměv na tváři. Možná je to z prohlášení, které vydal. Jsme hrdí, že se za naší vlády rekordně zvýšily důchody. V podstatě to koresponduje s vaším grafem, pane ministře , u kterého jste se vyfotil, nicméně nevím, jestli jste nezapomněli na to, že vám to dává zákon, to znamená, že to skutečně není dílem vaší vlády, a vy se tím na jedné straně chlubíte, a na druhé straně chcete vlastně rozcupovat úplně zákon a danou valorizaci. To je ale opravdu nefér.
Děkuji za dodržení času.
To je poměrně výrazný posun od toho, co tady bylo dneska v úvodu toho jednacího dne. Pan ministr Šalomoun tady byl v úvodu, pak tady byl mezi 16. hodinou a 20. hodinou. A teď je opravdu řádně omluven, tak si myslím, že to je celkem věc, která se dá pochopit.
Paní poslankyně Jana Pastuchová.
A já můžu říct tedy, tak se můžu ptát, protože já jsem poslouchala pořad, kdy pan ministr Jurečka řekl, proč vlastně ten legislativní stav nouze je, protože řekl někde, a dneska jsem četla i jiné příspěvky, že jste se chtěli dohodnout a že žádné jednání, nic nebude. Nechceme s vámi mluvit. Takže si v tom taky udělejte pořádek. - Paní neví, že tu budeme hlasovat třeba v sobotu nebo v neděli. - Jednou budete také staří a prosím, nerozdmýchávejte stále oheň mezi generacemi. Omlouvám se za upřímná a rozhořčená slova. Jsem jen obyčejná žena, která poctivě pracuje, stará se o děti i svou maminku.
Děkuji, pane ministře, za dodržení času. Pane poslanče, pokud něco chcete, tak tišeji.
Já bych chtěl reagovat na již nepřítomného pana ministra pro legislativu, pana Šalomouna. Byla to taková velice opatrná řeč. A že by byl nějakým opravdu kategorickým zastáncem tohoto postupu, přehrajte si to znovu, prosím vás, pusťte si to, tak to tedy ne. Takže na jedné straně právníci, kteří radí ministru Jurečkovi, na druhé straně sám renomovaný právník, člen vlády, který žádné silné stanovisko k tomuto postupu tady nedal. To jenom prosím vás důležitá poznámka k tomu, kdo to neslyšel, ať si to znovu přehraje. Děkuji za slovo.
Nyní vystoupí pan poslanec Vondráček, připraví se pan poslanec Kukla.
Děkuji. Vystoupím s krátkou, nekonfliktní, procesní faktickou poznámkou. Mám dvě věci. Je tady velký rozdíl oproti třeba rokovacímu poriadku slovenského parlamentu, kdy ten poslanec skutečně může reagovat jenom na konkrétního řečníka a musí se držet tématu a nesmí se odchýlit. Ale v podstatě naše paní předsedkyně se držela tématu obsahově, takže ona nepřekročila rozsah té rozpravy. Takže vedeme rozpravu, která se vede v bodu.
Co se týče toho, abychom se domluvili, já chápu, že některé věci jsou zvykovým právem. Také bych poprosila o to, aby se řečníci vyjadřovali skutečně v reakci na předřečníky, tak abychom se dobrali k tomu, co myslím je podstatné, a to je vystoupení přednostních práv a dalších poslanců, kteří se přihlásili řádně do rozpravy. Takže děkuji panu poslanci, že nenavrhl přerušení rozpravy, protože skutečně mám pocit, že takové zvykové právo tady zatím nemáme. Budeme tedy, jestli souhlasíte, pokračovat v dalších faktických poznámkách a vystoupí nyní pan poslanec Kukla, připraví se paní předsedkyně Schillerová. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já budu reagovat na pana ministra a na pana poslance Michálka, vaším prostřednictvím. Bylo nám tady sděleno, že chcete pomáhat seniorům. A co tady navrhujete vy? No vy tady navrhujete, že to je asi moc, že si to nezaslouží, a navrhujete, že by měli dostat průměrně pouze 760 korun. Když se podívám na důvodovou zprávu, tak se tam chlubíte, kolik ušetříte. Takže v roce 2023 díky tomu, že snížíte valorizaci, ušetříte 19,4 miliardy. Tak já věřím, že se tady vážně nikdo nenajde a zachováme ty důchody, jaké podle zákona mají mít.
Děkuji, pane poslanče, za dodržení času.
Pane ministře Stanjuro, děkujeme za ekonomické okénko. Znovu se ptám, jaké makroekonomické fundamenty vás vedly k tomuto dramatickému zhoršení? Jaký to má zásadní vliv na českou ekonomiku? Jaký to bude mít vliv na státní rozpočet? A žádám, abyste tuto vaši tabulku, zejména predikované zhoršení růstu mezd na méně než 3 %, tedy více než dvojnásobné, což může mít významný zásadní vliv na finanční trhy, kredibilitu České republiky a i v očích mezinárodních investorů, obratem vysvětlil.
Nyní s faktickou poznámkou pan poslanec Nacher, připraví se pan poslanec Brabec.
Jinak samozřejmě to stárnutí populace, to je zajímavá pasáž. Že stárnutí populace nemá jen negativní dopady na rozpočty. Protože je zase na druhou stranu méně žáků ve školách, umožňuje to snížit celkové náklady na školství, méně žáků umožní snížit počet tříd a tak dále, a tak dále. A samozřejmě nejobjemnější v rámci debaty o vlivu stárnutí populace na veřejné finance je důchodová reforma. A o tom tady celou dobu hovoříme. Vy jste ji nepředložili. Jediné, co jste předložili, Fialova vláda, je, že chcete okrást důchodce o slíbenou valorizace. A s tím SPD zásadně nesouhlasí samozřejmě, my chceme, aby důchodci dostali slíbené peníze.